Nevidím tady ani ministra vnitra, žádného ekonomického ministra, jen, jak bylo konstatováno v řadách našeho poslaneckého klubu, tři nebo čtyři pro tuto věc zcela bezvýznamné ministry, kteří zde hrají roli teď momentálně stafáže jenom.
Beru to jako procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento procedurální návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl zamítnut a my budeme pokračovat v rozpravě. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Fiala.
Rozumím tomu, co řekl pan kolega Gabal. Nicméně jeho otázku, zda u toho chceme být, pokládám za špatnou. My se musíme ptát, u čeho chceme být. To je podstatná otázka. Ne že tam někdo něco někde připraví, a jestli my v tom budeme, nebo nebudeme. O tom se bavme. To tady řešme. A potom, až to budeme vědět, můžeme zjistit, nakolik jsme schopni tuto naši představu sladit s jinými a nakolik jsme schopni ji dosáhnout. Ale já na otázku, zda u toho chceme být, odpovídám, že nevím. Nevím u čeho. Já chci být u spolupráce evropských zemí. Chci se podílet na reformě Evropské unie. Chci sdílet spolupráci tam, kde to je výhodné pro Českou republiku, kde to odpovídá našim národním zájmům. A když se budeme bavit konkrétně a zeptáte se mě "chcete být v eurozóně v současné podobě?", tak vám řeknu, že ne, protože to není výhodné pro Českou republiku. Ano, chci. To pokládám za rozumné. Ale znovu opakuji, ne zda u toho chcete být, ale bavme se o tom, u čeho chceme být a jak to má vypadat. A co to dneska je? Co to znamená? Vždyť to jsou prázdná slova, prázdné fráze. I v české debatě jsem slyšel pana předsedu vlády, že vlastně do základních smluv se sahat nebude. Já jsem byl přesvědčen o tom, že se to musí udělat, že vlastně už odchod Velké Británie takovýto zásah vyžaduje. Teď slyším debaty předních evropských politiků, paní kancléřky Merkelové, nového francouzského prezidenta, jak vlastně už připouštějí zásah do základních smluv. A jsem přesvědčen, že tady se vytváří šance pro to, abychom Evropskou unii změnili nějakým rozumným způsobem. Mandátem nikoliv založeným jenom na nějaké momentální většině, ale mandátem, který je založen na konsenzu klíčových politických sil v této zemi. Myslím si, že pak naše šance prosadit nějakou představu o reformě Evropy, prosadit naše představy o budoucím vývoji Evropské unie, že naše šance bude vzrůstat. Protože platí stará pravda, že navenek jsme natolik silní, nakolik jsme doma jednotní.
Eviduji faktickou poznámku paní poslankyně Markové, připraví se pan poslanec Leo Luzar, řádně přihlášený do rozpravy.
Myslím si, že po vystoupení paní eurokomisařky by tady mělo především zaznít stanovisko vlády České republiky, především vlastně z úst pana premiéra, protože to si myslím, že od toho by se měla odvíjet i následující diskuse. Jelikož je tady představeno pět scénářů s možnou podobou Evropské unie v roce 2025, jsou vlastně v tom dokumentu vyjmenovány výhody a nevýhody. Bylo by dobré, aby se k tomu vyjádřil především premiér této země. Druhý scénář znamená v podstatě stoprocentní trh a žádná sociální politika. A scénář číslo pět znamená federalizaci. Takže my bychom tady především měli trvat na tom, že tady vystoupí premiér této země se svým stanoviskem.
Já vám děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky.
Já samozřejmě souhlasím s názorem kolegyně Markové, že prázdná lavice vlády, která je tady za mnou, by měla být zaplněna, když jednáme o tak zásadní věci,. Ale zamysleme se nad tím: stanovisko vlády, vláda nás zastupuje. Mně osobně tady, když jsem diskutoval s panem premiérem, když seděl za mnou, jasně zavrtěl hlavou, že nehodlá respektovat stanovisko Sněmovny. Ale mělo by to být přece tak, že vláda se zodpovídá Sněmovně a měla by respektovat stanovisko Sněmovny, když už jsme volení zástupci občanů, když už holt referendum na toto téma není připouštěno, a Poslanecká sněmovna by podle mého názoru měla říct svůj názor, kterým by se vláda měla řídit. Nemělo by to být v žádném případě naopak, protože jak častokrát zaznívá na půdě této Poslanecké sněmovny, vláda se zodpovídá Poslanecké sněmovně.
Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Rais, připraví se pan poslanec Foldyna s faktickou poznámkou.
Jednou ze základních manažerských pouček je, že komunikace je základem úspěchu. Proto vítám, že eurokomisařky a eurokomisaři sem chodí, a myslím si, že je dost důležité slyšet jejich názor. Na předcházejícím projevu se mi líbí, že konečně vedení Evropské unie předložilo nějaké strategické varianty. Diskuse o tom, jestli lihovina z výrobny Božkov se má jmenovat tak, nebo onak, tak to si myslím, že toto by nemělo vedení Evropské unie řešit. To jsme bohužel zažili častěji než nějaké předložení strategických názorů. Pokud politika předběhne ekonomiku, tak je průšvih. Čili pokud ty politické přístupy, které vidíme, nedodržování smluv ze strany vedení Evropské unie, předběhnou situaci, tak je průšvih. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Foldyna a připraví se pan poslanec Rom Kostřica s faktickou poznámkou.
Já bych zahájil také tím, že bych chtěl poděkovat paní eurokomisařce. Myslím si, že to je velice důležité, že v národním parlamentu můžeme diskutovat s představitelem Evropské unie, s evropským komisařem, a myslím si, že i pro evropského komisaře je velice důležité, aby znal názory, které tady v tom národním parlamentu my říkáme. Myslím si, že toto je velice důležitý moment. Já se považuji za velmi levicového politika, ale musím i ocenit vystoupení pana předsedy občanských demokratů Fialy, kdy velice se sbližuji v pohledu na to, jak i konzervativní část politického spektra vidí Evropskou unii. Politická integrace je velmi citlivá otázka. Myslím si, že národní parlamenty musí sehrávat i nadále velmi významnou roli.
V tuto chvíli vyhlašuji přestávku na oběd.
Já bych chtěl ve faktické připomínce reagovat na vystoupení pana ministra kultury. Pokud bude postoj a vystoupení celé naší vlády stejné jako pana ministra kultury, tak se velmi obávám dalšího vývoje. To, co jsme slyšeli, byly jenom prázdné věty, fráze a floskule. Na tom se shodneme, to je velmi jednoduché. Ale žádný recept nepřináší vláda - jak. A nehledá vláda společnou národní pozici na rozdíl od nás. Už musíme být pro, protože... A to jsou ty hrozné věty: Musíme být součástí tvrdého jádra! Máme dva pruhy dálnice a my musíme jezdit v tom rychlejším! Co to znamená? Co to znamená pro Českou republiku, pro její firmy a pro její občany? Dokud si neřekneme ty konkrétnosti, tak tady můžeme mluvit o domech, střechách, zatékání, mainstreamu, hlavním proudu, tvrdém jádru, dálnicích, ale neříkáme nic konkrétního. Jiné státy jednají a prosazují své národní zájmy! A neříkejte, že ne. My musíme prosazovat svoje národní zájmy a hledat pro prosazování těchto našich cílů spojence v Evropě, tak jak to dělají mnohé členské země. Naše vláda bude řešit možnou žalobu na Německo kvůli mýtu. Úplně zbytečné.
Děkuji.
Já bych chtěl říct, že najít úplně společný názor na Evropskou unii a její priority asi v politickém spektru není možné. A to, na čem není shoda, jsou některé parametry. Jsem přesvědčen, že bychom měli být aktivní. S tím souhlasím. A právě ta aktivita je velmi důležité i v té neformální rovině. Tady myslím, že v mnoha směrech nepředvádí naše vláda takový výkon, jaký by měla. A stejně tak se domnívám, že pro nás je pro všechny strategická záležitost, abychom se teď aktivně vložili do debat o tom, jakým způsobem bude Evropská unie reformovaná. Je velmi důležité, abychom dokázali oslovovat i další země z našeho prostoru, především Rakousko, ale třeba i Slovinsko, abychom dokázali najít třeba i blokační minoritu tam, kde je to potřeba. To, co je velmi zásadní pro budoucnost Evropské unie, je určitě to, jak se budou dále dělit kompetence. Já jsem přesvědčen, a ono to tady zaznělo, že bychom třeba v té bezpečností, ale i fiskální oblasti měli daleko více kooperovat. Ano, chceme být v Evropské unii, my jsme Evropská unie, máme vliv na její chod, musíme tam být aktivnější, musíme hledat spojence. Protože dokud máme stejný hlas, jeden hlas v Radě, jako má Německo, tak je to pořád pro Českou republiku výhodné.
Děkuji. Nyní ještě dvě faktické poznámky.
Nic pro mě neilustruje lépe to, že mám radši anglosaské parlamentní prostředí než to české, než bylo právě vystoupení pana kolegy Bělobrádka před chvílí. Protože nejsme schopni najít na půdě Poslanecké sněmovny pro různost názorů jednotnou pozici České republiky, tak je důležitá pozice vlády. Můžeme se o tom bavit, ústavně to tak asi nepochybně je. Na druhé straně, zkuste si přestavit britský parlament a jeho zasedání, které by probíhalo v tom duchu, jako probíhá zasedání této naší Poslanecké sněmovny, kde by při otevření tématu naší pozice k budoucnosti evropské integrace byl nepřítomen premiér či premiérka. Je to vždycky ten britský parlamentarismus, kdy v takových chvílích ten premiér vášnivě obhajuje pozici své strany či své vlády, vášnivě se snaží získat pro tuto pozici podporu Poslanecké sněmovny, vášnivě se snaží najít tu jednotu a intenzivně se v tom angažuje. To je ta nejlepší cesta, jak loajalitu vůči Evropské unii u české veřejnosti ztratit.
Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.
A já s tím souhlasím. Na druhé straně v posledních měsících vidíme snahu Evropské komise, Evropského parlamentu velmi silným způsobem vstupovat do vnitropolitických poměrů v Maďarsku a Polsku. A co je výsledkem? Naše frakce byla proti. Já bych se chtěl zeptat křesťanských demokratů, sociálních demokratů a hnutí ANO, jak postupovaly jejich frakce. Zda hlas jejich poslanců... Zda byli schopni tento názor prosadit? A často tady říkáme, že hrozí zneužívání médií v politickém boji. Co udělali vaši europoslanci? Jak to, že to připustili? Chtějí nás pranýřovat a budou nás pranýřovat 1. června!
Děkuji za dodržení času.
Dámy a pánové, vím, že tato Sněmovna má řadu dalších úkolů, že máte hodně legislativní práce před koncem mandátu, a přesto si troufám tady před vás předstoupit, abych alespoň na nějakou chvíli přilákala vaši pozornost k debatě o budoucnosti Evropské unie, které by se Češi měli velmi aktivně účastnit. Vítězství Emmanuela Macrona dává tušit, že bude velmi silný tandem Francie a Německo -
Prosím pokračujte.
O tom jsem hovořila posledně. Zásadně říkám nejvhodnější, nikoliv nejvýhodnější, protože to někdy sklouzne na debatu o tom, kolik nám Evropa platí, takové to má dáti - dal. Nikdy jsem nebyla přívržencem takto zjednodušeného pohledu na Evropu a na výhody spojené s členstvím v Evropě. Z čeho jsme vycházeli, když jsme připravovali Bílou knihu? Víte, že toto je nové téma v Evropě. Jsem velmi ráda, že Česká republika je výjimkou a že tady je, pokud se nemýlím, první nebo druhá nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii. Nicméně v Evropě je problémem dlouhodobá nezaměstnanost, zejména, a to je varující, u mladých lidí, kdy musíme také dořešit míru veřejného i soukromého zadlužení v některých státech Evropy. To jsou ty ekonomické faktory. Zpátky k demografii. Evropa bude v roce 2030 nejstarším regionem na světě, měřeno věkovým mediánem podle regionů světa. I to je jeden z důvodů, proč musíme zmodernizovat naše systémy sociálního zabezpečení. Myslím si, že všichni vnímáme, že digitální svět teď vstupuje do všech sfér našeho veřejného i soukromého života. Svět práce se bude muset měnit a nové technologie budou vytvářet nová pracovní místa a nahrazovat jiná. Vzniknou nové formy zaměstnání a nové modely podnikání. Nicméně jsou tady velké obavy, že digitalizace a robotizace připraví spoustu lidí o práci. Toto jsou závažná témata, která se týkají všech zemí Evropy a která si zaslouží společnou debatu o společných řešeních. Varianta jedna - pokračování v dosavadní praxi. Tato varianta by znamenala pokračovat na základě loňského bratislavského programu ve stávajícím kurzu, ale rychlejším tempem. Česká republika patří mezi nejeuroskeptičtější země. Velmi často slyšíme, že evropská regulace nás svazuje, že nám nevyhovuje. Protože toto je současnost. Varianta jedna je - pokračujeme dál. Varianta dvě - minimalistická. Pojďme pokračovat společně v budování pouze jednotného trhu. To znamená v zásadě - pojďme se omezit na ekonomické společenství a pojďme potlačit politické společenství. To znamená, že to přijde v momentě, kdy evropské státy jasně řeknou: Nechceme spolupracovat v oblastech, jako je migrace, bezpečnost a obrana. Státy, které chtějí, budou dělat více. Tedy ty členské státy, které jsou připraveny prohloubit spolupráci, tak mohou učinit, přičemž ostatním státům zůstanou dveře otevřené, aby se mohly připojit později. Tato varianta je teď v České republice, jak jsem zaznamenala v médiích, zvedána především v souvislosti s otázkou přijetí eura, respektive kdy přijmout euro. Víte, že k přijetí eura jsme se zavázali v Lisabonské smlouvě, ale je otázka kdy. A to bude spočívat na rozhodnutí České republiky jako suverénního státu v měnové politice. Čtvrtá varianta - dělat méně a zato efektivněji. Udělat revizi toho, co je skutečně nutné řešit společně v Evropě, a to potom řešit efektivněji a na spoustu věcí rezignovat, neřešit je, nechat to na suverénních státech. A pak je tady scénář dělat mnohem více společně. To znamená integraci na plný plyn. Členské státy by se měly rozhodnout sdílet mezi sebou více kompetencí, zdrojů i rozhodovacích pravomocí, včetně toho, čemu se dneska říká vytvoření evropské vlády, společného ministra financí a řady dalších věcí.
Čili není to žádná bichle, kterou by si nikdo nemohl přečíst. Dle mého názoru mnoho mých předřečníků ji ani nečetlo. Ta Bílá kniha je docela zajímavá. To je dle mého názoru možná základní věc důvěryhodnosti té zprávy jako takové. Já se zmíním také jenom krátce o euru. Když bude euro jedna ku jedné, tak už zítra všichni občané budou chtít, ať přijmeme euro. Když bude euro jedna ku čtyřiceti, tak nebudeme chtít euro nikdy. To je základní otázka, o které diskuzi vůbec nevedeme, a možná, že bychom ji měli začít vést. Tuto debatu vůbec nevedeme a já ji považuji za nejdůležitější v rámci přístupu k euru. Co je problémem Evropské unie, je její členění. Máme Evropskou unii, evropskou zónu, schengenský prostor, Radu Evropy, evropskou celní unii, potom nám do toho vstupuje ještě NATO. Že se prolínají navzájem zájmy, ale částečně jsou oddělené tím, že ten zájem není jednotný. Na další stránce se hovoří o faktoru ovlivňování budoucnosti Evropy. Pokusím se úmyslně vyhnout těm pěti scénářům, protože to jsou, řekněme, vize. Více, nebo méně Evropy, nebo někde v rovnováze. A když se zeptáte českého občana, co mu na té Evropě nejvíc vadí, tak trošku seznámený občan vám řekne - evropská byrokracie mi vadí. A teď hlavně byrokracie nikým nevolená. Nehovořím o europarlamentu, hovořím k těm, kteří jsou nikým nevoleni, nemají zodpovědnost za voliče, a přesto rozhodují. Pokud máme s Evropou něco dělat do budoucna, musíme omezit evropskou byrokracii. Je zde psáno: "Její diplomacie má skutečnou váhu a pomáhá učinit svět bezpečnější a udržitelnější." Tady si myslím, že Evropa zásadně zklamala, a můžu připomenout roli Francie a Itálie v libyjském konfliktu, který stál na začátku migrační krize. Nevyřešilo se to. Byť to byly ony, které pomohly zvrátit situaci v Libyi - myslím vojensky zvrátit - a uvrhly tuto zemi do chaosu neřízení. Jakou přijaly tyto evropské silné státy pozici, aby v Libyi změnily systém a nastal tam mír? Jak dlouho ji řeší Evropská unie? Z jednoho prostého důvodu, že přestali věřit Evropské unii. Je to velký problém, je to mezinárodní problém. A jak se buduje důležitost, nebo pocit sounáležitosti s Evropskou unií? Že se v ní občané najdou a že se přestanou cítit jako občané druhé kategorie v jednotné zemi. Ten pocit druhé kategorie jsem osobně nabyl před rokem a půl, dvěma lety, kdy se separátně dohodla Francie a Německo na dalším postupu. Poprvé zaznělo druhorychlostní Evropa. To byl moment, který změnil vnímání jednotné Evropy. Protože nejsou schopny zvládnout problémy, které vyvolaly na okrajích Evropy, viz Řecko. Když se vrátím k té důvěře v Evropskou unii.
Bílá kniha má otevřít upřímnou diskuzi. Komise byla kritizovaná za to, že nepřišla s jednou propracovanou variantou tak jako vždycky. Jeden návrh, pojďme o něm diskutovat. Ne. Ať každý řekne, jaká je pro něj nejlepší cesta. Prosinec 2017 bude debata, kde bude český premiér zastupovat zájmy České republiky a vyjadřovat názor, jak dále. Já doufám, že český hlas bude slyšet a že zazní natolik silně a zároveň rozumně, aby správným směrem ovlivnil budoucnost celé Evropy.